Mám za sebou hodně takových zákonů, takže vím, co je to vypořádací tabulka, vím, jakým způsobem se vypořádací tabulky dělají. A pak se vám stane to, co se stávalo i mně, že se vám tam sejdou připomínky, které nejdou vůbec vypořádat, protože jeden chce něco a ten druhý chce úplně něco jiného. A pak záleží na tom, jakou prioritu vy tomu dáte, protože vypořádáním jedné připomínky se dostanete do rozporu s dalšími čtyřmi připomínkovými místy. Takže vám držím palce, jestliže máte jednu třetinu.
Děkuji.
Já bych chtěl jenom zareagovat. což bývá výsledkem některých velmi intenzívních kolokvií, která jsem bohužel zažil z těch, kdo připomínky podával. A vypořádání připomínky bylo zamítnutí. Samozřejmě, nelze v dané chvíli, pokud máte dvě protichůdné připomínky, vyhovět všem. O tom je ta politická debata, o tom bude politická debata s partnery.
Já jsem to pochopila... Vy jste tím chtěl říct, že novější zákon překonává ten starší zákon.
Máte slovo.
Za druhé zlepšit možnost metodického řízení úředníků stavebních úřadů ze strany ústředních orgánů státní správy včetně složkových veřejných zájmů. Za třetí omezit problém systémové podjatosti stavebních úřadů. Tady mám na mysli především černé stavby. V čem je dnešní problém? Je důležité si připomenout, co již nabylo účinnosti. Územní rozvojový plán vydaný podle dosavadních právních předpisů se považuje za územní rozvojový plán podle nového stavebního zákona. Podle mých informací ministerstvo vydalo k tomuto ustanovení již metodické sdělení. Dále nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2022, bohužel ovšem nová vláda se účinností zákona neřídí a nenaplňuje ho. Zřizuje se Nejvyšší stavební úřad, specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady, které tvoří soustavu orgánů Státní stavební správy a které jsou správními úřady. Předpokládám, že pan ministr potvrdí, že se tak tedy děje, že se vydávají a připravují prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu, byť tedy koncentrované jenom k vyhrazeným stavbám. Tolik asi ode mě k tomu, abychom si znovu tady řekli, co dneska svými hlasy chcete oddálit.
V tuto chvíli tady mám dvě přihlášky s přednostním právem, ale než předám slovo, tak si dovolím přečíst omluvy. Mám tady omluvu paní ministryně životního prostředí paní Anny Hubáčkové, a to z celého dnešního dne ze zdravotních důvodů. Pak tady mám omluvu pana ministra vnitra Víta Rakušana, a to od 9.45 do 10.45 z pracovních důvodů. Pak je zde omluva pana poslance Jaroslava Bžocha, a to dnes mezi 12.15 a 13.30 z pracovních důvodů.
Tomu už nerozumím vůbec. My jsme na tvorbě nového stavebního zákona pracovali čtyři roky, opravdu čtyři roky usilovné práce s mnoha odborníky ze všech možných oblastí, kterých se dotkne. Zákon podepsal pan prezident, vyšel ve Sbírce zákonů, a je tedy platný. Nový stavební zákon nabývá plné účinnosti 1. července 2023, ale některá ustanovení jsou účinná již dříve, což se týká především nové státní stavební struktury. Prostě my ten zákon naplňovat nebudeme, byť je účinný, my ho hibernujeme, protože my to chceme jinak. No, tak to tedy je pěkný signál samozřejmě pro všechny občany České republiky, takže když se někomu nebude líbit jakýkoli zákon v České republice, protože se mu nehodí z jakéhokoli důvodu, tak řekne taky, že hibernuje. Díky němu bude opravdu možné získat stavební povolení do jednoho roku, a to včetně případného odvolání a soudního přezkumu. Těšila jsem se na to, že lidé budou mít život ve svých rukou, nebudou si muset plánovat život, to znamená stavbu domku, hypotéku, založení rodiny, podle toho, jak se úředníkovi podaří prokousat stavebním řízením, a úřady konečně začnou dodržovat lhůty. Samozřejmě je velmi důležité, že sám občan by si neměl všechno vyřizovat sám. Naší snahou je, že pokud občan předloží kompletní žádost o stavební povolení pro rodinný dům, musí mít povolení už do 30 dnů. Velkou část jich pak bude zabezpečovat přímo stavební úřad sám. Úřady, které hájí rozličné veřejné zájmy a které se nestanou součástí stavebního úřadu, bude stavebník také žádat o závazné stanovisko nebo vyjádření elektronicky prostřednictvím Portálu stavebníka. Nesmí se ale jednat samozřejmě o stavby garáží, podzemních staveb, staveb pro reklamu, kterou musí zpracovat autorizovaná osoba. Tato projektová dokumentace na jednoduché stavby se připojuje k návrhu na povolení stavby a stavební úřad dokumentaci posuzuje v rámci řízení. Velmi důležitý je celý proces povolování stavby. Co je velmi důležité, je, že jsou dány lhůty i pro vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury. Pak nastupuje řízení o povolení záměru. To znamená, žadatel předloží formulář obsahující obecné náležitosti žádosti plus přílohy, jako je dokumentace pro povolení záměru, koordinované vyjádření, vyjádření závazných stanovisek neintegrovaných dotčených orgánů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, plánovací smlouva, zejména pro obce, je-li uzavřena, souhlas vlastníka, závěr zjišťovacího řízení, pokud byl vydán, další podklady vyžadované jinými právními předpisy. To znamená, že stavební úřad vydá jako první úkon řízení v případě, že je předložena kompletní žádost se souhlasy všech účastníků řízení se záměrem a záměr splňuje zákonné požadavky. Jenom tady potřebuji upozornit na to, že toto zrychlené řízení se netýká projektů, ve kterých je EIA. Ráda bych upozornila na to, že skutečně všude jsou nastaveny lhůty, konečně. Jen doufám, že se to nezmění tak, aby ty lhůty opět byly nevymahatelné. Co považuji v rámci toho procesu povolování stavby za velmi důležité, je uplatnění námitek účastníků řízení a připomínek veřejnosti. Co je ale zcela důležité, že toto mohou nejpozději, nejpozději, při ústním nebo veřejném ústním jednání nebo ve stanovené lhůtě. Teď to řeknu trošku lidově, pokud tam nějaký vzácný živočich je, tak je tam na začátku řízení a určitě je prapodivné, že se tam dostává až v průběhu řízení, když tam na začátku nebyl. Posouzení návrhu stavebním úřadem. V rámci dalšího procesu je rozhodnutí stavebního úřadu o návrhu. Rámcové povolení pouze v případě staveb jaderného zařízení nebo je-li povolení záměru příslušný jiný stavební úřad, jako je obrana, vnitro nebo Ministerstvo spravedlnosti, to znamená, to jsou většinou stavby v určitých režimech. V případě zahájení stavby se prodlužuje doba platnosti povolení na 10 let. Pak samozřejmě nastupuje proces řízení o odvolání. Tento proces nastupuje u typu povolení u jednoduchých staveb a u ostatních staveb a u rámcového povolení. Jedná se o speciální právní úpravu odlišnou od právního řádu, založenou právě na apelačním principu, o kterém jsem hovořila. To znamená, nevrací zpět první instanci, ale musí sám změnit. Kolaudační rozhodnutí je přikládáno pouze tam, kde je zákonem vyžádáno. Před dokončením stavby může stavební úřad povolit změnu záměru před dokončením, povolit předčasné užívání stavby, povolit nebo nařídit zkušební provoz, pokud byla tato podmínka stanovena v povolení. Pak máme samozřejmě rekolaudaci, to znamená po projednání v kolaudačním řízení může stavební úřad změnit povolený účel užívání stavby. Velmi důležitou součástí nového stavebního zákona - a záměrně vynechávám ty věci, o kterých už jsme tady hovořili v rámci prvního a druhého čtení - je soudní přezkum.
Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, proto rozpravu končím. Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti? Návrh byl přijat a my budeme volit tajným způsobem. Já proto přerušuji projednávání tohoto bodu pro provedení tajné volby, což je poslední z bloku volebních bodů. Děkuji panu předsedovi. To znamená, teď do 13.55 je možno vyzvednout lístky a následně dnešní jednací den končí. Výsledky voleb budou vyhlášeny zítra, tedy ve čtvrtek 12. května, po zahájení jednacího dne.
Nový stavební zákon určuje čtyři kategorie. První jsou drobné stavby, druhou kategorií jsou jednoduché stavby, třetí vyhrazené stavby a pak ostatní stavby. Musí být zajištěn stavební dozor nebo stavbyvedoucí, takzvaná autorizovaná osoba. Drobná stavba je například stavba do 40 metrů čtverečních zastavěné plochy a do výše 5 metrů s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 metrů, na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, splňující další zákonem stanovené podmínky. Další drobnou stavbou je například skleník do 40 metrů zastavěné plochy a do 5 metrů výšky bez podsklepení nebo bazén do 40 metrů čtverečních zastavěné plochy na zastavěném pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 metrů od hranice. Dále jsou to udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Dále jsou to stavební úpravy, pokud jimi nezasahujete do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, jejich provedení nemůže ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. Další kategorií jsou jednoduché stavby. Jednoduché stavby vyžadují povolení stavebního úřadu. To jsou především stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží, pak jsou to podzemní stavby do 300 metrů čtverečních zastavěné plochy a do 3 metrů hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury. To jsou ty stavby typu jaderných elektráren, dálnic a tak dále. To jsou skutečně vysoce vyhrazené stavby, můžeme jim tedy říkat strategické stavby státu. Dále samozřejmě jsou to stavby určené k nakládání s výbušninami. Další takovou kapitolou, na kterou jsme se v novém stavebním zákoně podívali, jsou požadavky na výstavbu. Požadavky na výstavbu zahrnují takové tři základní požadavky a to je požadavek na vymezování pozemků, požadavky na umísťování staveb a technické požadavky na stavby. Každý je povinen dodržovat požadavky na výstavbu stanovené prováděcím právním předpisem nebo jinými právními předpisy. Důležité možná je také se zmínit, kdy se neuplatní požadavky na výstavbu. Samozřejmě jsou i výjimky. Další velmi důležitou kategorií nového stavebního zákona je projektová dokumentace. Proto jsme se samozřejmě velmi důkladně projektovou dokumentací zabývali. Máme několik druhů projektových dokumentací. Co se týká dokumentace pro stavební povolení, ta obsahuje průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentace objektů, urbanistické a základní architektonické a technické řešení záměrů umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivu na území a životní prostředí. Projektová dokumentace musí být zpracována projektantem, připojuje se k návrhu na povolení stavby a stavební úřad dokumentaci posuzuje v rámci řízení. Co bych asi tady vyzdvihla je dokumentace pro provádění stavby.
A pak přece je zbytečná práce pana ministra, jeho úředníků, zbytečné trávení našeho času tady, ať tedy nad odkládací novelou, anebo nad tou věcnou, která už teď budí ohromné kontroverze. A rychle to ocituji, rychle se na to podívám. Můžeme ale říci, že to je vaše věc politická, u vás, že nám to je jedno. Setkala se ze strany krajů i obcí s tvrdou kritikou. K jeho podobě nakonec podaly stovky zásadních připomínek, další přidala ministerstva a svazy a o tom samozřejmě teď ministerstvo bude jednat. Přesto je to v uvozovkách smeteno se stolu. A vracím se tím oslím můstkem: shoda přece je nad tím, že máme tady platný zákon. Ale ta města říkají: My to nechceme, pro nás to bude dražší, nám to způsobí větší náklady! My si myslíme, že pro ta města to bude lepší. A teď se hodně obracím na kolegy ze STANu, na starosty. Zamyslete se nad tím, prosím, v tomhle si přece protiřečí. Vím asi, jak pan ministr bude odpovídat - bude říkat, že to chce vyřešit až v té věcné novele, myslím, že to jsem někde zaznamenal. Ale možná je to zbytečné, možná, máme to připravené, máme to vymyšlené, tak by se to mohlo třeba povést už teď. Takže tolik ode mě, ještě jsou přihlášeni další mluvčí, takže zatím.
S faktickou se hlásí pan ministr Bartoš.
Ten návrh je recyklace toho návrhu, který tam byl původně, který psali právníci Ministerstva vnitra. Druhá věc, když se vypořádáváme s těmi připomínkami, tak to není "nějací úředníci ministerstva si myslí", ale ministerstvo do toho vstupuje jako celek. Tak já bych jenom prosil: my předkládáme jako ministerstvo zákon, váš pozměňovací návrh, který tam hovořil: A všem statutárům dáme vlastní stavební předpisy, tak ten rozhodně není žádoucí ani u všech statutárů. To je přece proces vypořádání.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.
Vím, jaké překážky tam obce mají, jak je velký ten problém, a vůbec nechápu, kde berete jistotu, že když to bude v rukách čistě státních úředníků, že se situace o 180 stupňů změní. I dnes ti starostové měli možnost, stejně jako jejich stavební úřady, ten krok udělat. Mluvíte o tom, že klíčem je zajištění zastupitelnosti.
Máme zde další přihlášené tři faktické poznámky, první paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se Klára Dostálová a pan ministr Ivan Bartoš.
Já bych chtěla zareagovat nejdřív na pana ministra pro místní rozvoj, pana ministra Bartoše. A co se týče zastupitelnosti, to bych zase zareagovala na pana ministra dopravy. Vy říkáte, že nejsou znalí toho prostředí. Říkám, pokud umíte číst v mapách, a myslím si, že ti úředníci by měli umět číst v mapách, to za prvé, a za druhé by měli umět číst v projektové dokumentaci. Pokud to neumí, tak ten úředník tam nemá co dělat!
Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je paní zpravodajka a paní předsedkyně výboru pro veřejnou správu, paní Klára Dostálová. Máte slovo.
Děkuji.
Děkuji za dodržení času. Pane ministře, máte slovo.
Děkuji. Já jsem to uváděl několikrát jako příklad. Mám čerstvou informaci z úřadu pro paní poslankyni Peštovou. Zatím mi připadá, že tam není tolikero zásadních připomínek, a třeba od Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu máme zákon bez připomínek, což je pro mě poměrně důležité.
Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Ondřej Benešík. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Chápu, že všichni chceme zrychlit, zefektivnit, zlevnit stavební řízení. Jinými slovy, ten stavební úřad zanikne. To mělo být přesně naopak. Opět moje zkušenost.
Máme zde další dvě faktické poznámky. Jako první se přihlásila paní poslankyně Peštová, poté se připraví paní zpravodajka Dostálová.
Já jsem byla ráda, že našli v sobě tu odvahu a přišli za mnou, abych to řešila, protože kdybych to nevyřešila já, tak to nevyřeší nikdo.
Děkuji. S další faktickou je přihlášena paní zpravodajka Dostálová a poté pan poslanec Benešík.
Děkuji. Já mu naprosto rozumím, naprosto rozumím a chci to tady říct na mikrofon, protože tohle mně říkalo mnoho starostů. Oni říkali: Ježíši Kriste, stavební úřad ať si někdo vezme, protože občan, volič to prostě nechápe, on nechápe, že to je výkon státní správy, kterou pro ně vykonává obec, a že starosta nemůže zakročit. Zůstanou tam, kde jsou, dokonce se stejnými lidmi a tak dále. Já jsem se setkala i s tím, že za mnou přišli úředníci těch stavebních úřadů.
Takže nemluvil jsem opravdu o nikom konkrétním, jenom prostě vím, jak se lidi ve Strání jmenují, takže berte to tak, že to je absolutně neosobní.
Právě z těchto důvodů soudy velmi často judikují systémovou podjatost. Vzájemně samozřejmě tato hierarchie příliš nefunguje. Procesní reforma je velmi důležitá, protože v podstatě zrušuje všech stávajících deset typů povolovacích procesů. Toto všechno se ruší novým stavebním zákonem a bude v podstatě jenom jedno řízení. Jak už jsem řekla, snaha byla před jedním úřadem tak, aby ve finále každý stavebník dostal pouze jedno razítko. Samozřejmě bude možnost využít zrychleného řízení. To znamená, stavební úřad vydá povolení jako první úkon v řízení. Je to o tom, že si občané stavebníci stěžují na to, jak je možné, že stát vůči nim nedodržuje lhůty. Když stát ve stavebním řízení nedodrží lhůty, tak se vlastně neděje vůbec nic. Pro nás bylo zcela zásadní se vypořádat právě s těmito nepřekročitelnými lhůtami, to znamená, jak pro stavební úřady, tak pro dotčené orgány i pro řízení a odvolání. Stejné lhůty platí pak i pro odvolání. My jsme přistoupili k tomu, že jsme skutečně rozsáhle integrovali dotčené orgány do soustavy státních stavebních úřadů. Hasiči mu řeknou, kvůli požární bezpečnosti potřebujete toto, památkáři zase něco jiného, a tak bychom mohli pokračovat. Tyto úřady spolu prostě nekomunikují. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Peštová.
Jestli jste se nad tím nějak zamýšleli?
Děkuji. Děkuji.
Druhá poznámka se týká skutečného důvodu odložení účinnosti. Tehdejší předkladatel žil v domnění, že když něco bude náležet státu, že to půjde automaticky výborně, že se tím vyřeší ty problémy. No, realita ale vypovídá o něčem jiném. Když byla řeč o tom, že směřujeme podle původního zákona, nebo jsme měli směřovat, k vytvoření nové struktury krajských stavebních úřadů ve státní službě, tedy v hierarchii určené nezávislou institucí přímo závislou na státu, tak co by to v tu chvíli znamenalo? Prosím, nepodléhejme klamné představě, že když něco bude hned přímo pod státem, že to poběží krásně jako po másle. V tom panuje shoda, s tím musíme pohnout.
Děkuji, pane ministře. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku, pak se hlásí s přednostním právem paní zpravodajka, paní Klára Dostálová, takže s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Berenika Peštová.
Děkuji za slovo. Ona už je po mezirezortním připomínkovém řízení, protože to tady zmínil pan ministr pro místní rozvoj a sám konstatoval, že se vrátila s neskutečným množstvím zásadních připomínek. Říkal stovky.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Máme zde další faktické poznámky. První, kdo se hlásí, je paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se Antonín Tesařík a Klára Dostálová. Paní poslankyně, máte slovo.
Já bych chtěla zareagovat na svého předřečníka. A já nevěřím tomu, že ten úředník nepřejde. A zase jsme zpátky tím oslím můstkem u toho, že je nesmysl, že je tady ten smíšený model, že je státní správa a samospráva v jednom baráku a jsou tam úředníci, kteří dělají to i ono. To je špatně.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, máte slovo, a já v tuto chvíli předám řízení schůze svému kolegovi Karlu Havlíčkovi.
Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Nevím, jak to funguje jinde, ale prostě u nás ten stavební úřad fungoval opravdu jako výkon státní správy bez zásahů samosprávy.